A tohle pokud byste udělali, by byla úplná katastrofa. A ano, já rozumím tomu, že někoho štve ta jednomyslnost, ano, ale kdyby nebyla jednomyslnost, tak jsme nezarazili kvóty 2018, tak jsme nevybojovali taxonomii, tak jsme neprosadili slovo jádro do závěru a kůrovec a taky bychom nevybojovali 42 miliard navíc! A to je ta svrchovaná pozice naše. My nejsme tady do počtu. Jakmile si nemůžeme rozhodnout, kdo u nás bude žít, tak to prostě zkrátka ztráta suverenity je. Evropa tímhle rozhodnutím otvírá dveře pašeráckým organizovaným skupinám. Vždyť se tam utopilo několik set lidí v tom moři! Kdo je za to zodpovědný? Vykládal nám o tom, že v podstatě měl stejný mandát, a samozřejmě to vůbec nebyla pravda. To je nové slovo, které jsem se naučil, neboli použití slov, která se vzájemně vylučují. Je to zhruba stejná volovina jako větší polovina.
Jako nedělejte z nás hlupáky. Ve Švýcarsku se o daních hlasuje, protože oni mají v ústavě DPH. Takže já samozřejmě - a to referendum o zvýšení DPH ve Švýcarsku před několika lety proběhlo. Náš volič podveden není. Ti se cítí podvedení. Proč neudělat třeba, když už se toho tak strašně bojíte, jednorázové referendum o jednoduché otázce: Chcete zákon o referendu? No a občané by sami závazně rozhodli a myslím, že by to bylo demokratické. To se německy řekne Volksbegehren. Dala nám konečně za pravdu, že tady ukrajinští migranti masivně zneužívají sociální dávky z toho důvodu, že Fialova vláda je špatně a příliš štědře nastavila. Takže Ukrajinci tady rozkrádají naše sociální dávky. Já jsem tu reportáž viděl v televizi. Mladí Ukrajinci tady nepracují, válejí se tam za sociální dávky a zneužívají dávky. Když jsem viděl, že tady ještě přebarvila vládnoucí koalice na pražském magistrátu, teď nově přebarvila tramvaj na ukrajinské národní barvy, tak to je úplně vrchol. A teď chystáte plošné zvyšování daní. ODS chystá plošné zvyšování daní. Takže prioritou této koalice je přelepit tramvaj na ukrajinské barvy a fotit se u toho. To znamená, Fialova vládní pětikoalice podporuje nepřizpůsobivé a okrádá o peníze slušné české občany. To je vaše politika. No to je neuvěřitelný úplně. Největší dezinformátor současné doby vůbec. Takže to je úplně neuvěřitelný. No to jsem opravdu nevěděl, jaká vláda bude tady vlastně vládnout ve finále, když jsem to podával, nebo jak se to vyvine. Jenom aby se třeba nakupovaly drahé zbraně v Americe, jenom abyste nás štvali do války, abyste vytvářeli pořád strach v lidech. Vaše vláda neustále vyvolává strach v lidech. Vyvolává obavy v lidech. Navíc je to ústavní zákon. Takže to opravdu byl problém. Právo hlasovat v referendu má každý občan, který v den konání referenda dosáhl věku 18 let. A tu většinu jsme tady na to měli přitom. Ale vy jste prostě úplně proti zákonu o referendu, to je problém. To je ta pointa. No tak to je úplně podlý. Protože už jste 14 miliard vzali, teď chcete vzít dalších 14 miliard, jak jsme slyšeli. Dokonce ještě jste explicitně říkali, že nebudete zvyšovat daně. Takže pojďme se teď podívat dál na předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Výdaje ze státního rozpočtu na realizaci tohoto ústavního zákona budou záviset na frekvenci využití institutu referenda v praxi. Za třetí, určitě musím tady zdůraznit, že demokracii přece nejde vyvážit penězi. Když se jim to hodí, tak mají plná ústa demokracie, přitom sami tady demokracii brání, jsou proti demokracii a brání zákonu o referendu. Soulad navrhované úpravy s mezinárodními závazky a ústavním pořádkem. Ten náš návrh ústavního zákona nezapracovává do právního řádu České republiky předpisy Evropské unie a není s nimi v rozporu. Návrh ústavního zákona předpokládá, že k němu bude vydán prováděcí zákon. Zákon o provádění referenda, který se při provádění prvního referenda osvědčil.
Znovu opakuji, je to organizovaná ilegální migrace, je to zločin. Já jsem byl na Frontexu ve Varšavě jako jediný premiér, kromě polského, ten to má za rohem. A ten základ, kde my si nerozumíme s panem Rakušanem ani s panem premiérem, který tvrdí, že je potřeba registrovat. Když nevyplujou, tak nikdo nepřijde. Do Ameriky. A my jsme měli ten program. Jak to tedy funguje? Egypt to drží. Erdogan dostal 3 miliardy eur, aby to držel. Sýrii místo toho, aby světoví politici a velmoci vyřešili problém v Sýrii. Sofie operace. Ne - proti ilegálním pašerákům. Oni jim platí! Takže ti lidi neutíkají před válkou jak Ukrajinci, oni sem jdou, protože jim někdo slíbil lepší budoucnost. A v tom je ten rozdíl. A v tom si my vlastně nerozumíme. A navíc vy jste vlastně o té dohodě ani nemluvili, tak jste se to snažili utajit před veřejností. A je to znovu útok na naši suverenitu. Sebastian Kurz vítal 2015 a potom změnil názor. Tady máte ty ploty. Norsko plot. A protože já jsem vždycky říkal... Že to bráním na moři. Tam nemusím stavět ten plot. O tom to bylo. Proč se tak stoupla? A může se stát, že přijde milion. A samozřejmě za chvíli budu mluvit o té výjimce, která nevím, kdE existuje, ale od počátku je nesmyslná. Všichni staví ploty. A zároveň je zvou. No tak kam asi půjdou? Tady je graf. Já myslím, že je to úplně jasné. Ale ještě nikdy se nestalo, aby Evropská unie v podstatě dala tu pozvánku. A já tu pozici vlády 2020 tady mám. Hamáček, ministr vnitra. A co se říká v té pozici? A tak dále. Takže pan ministr Rakušan neříká pravdu. Ale to je ta manipulace. To je ta manipulace! Já vám přečtu, co máte v programu, tedy PirSTAN. PirSTAN chce ochranu vnějších hranic. Ano, tam se shodujeme. Solidarita má být dobrovolná! Tady to je napsané, to je program STAN a Piráti. Takže zase neplníte program, protože ta solidarita je povinná. Trváme na tom, aby si každá země Evropské unie mohla svobodně zvolit svoji vlastní migrační politiku a přístup k žadatelům o azyl. Vždyť je jasné, když to řeší mimo EU, tak ta loď nemůže připlout.
Když to hodně zjednoduším, tak by bylo určitě špatné, kdyby ta otázka byla třeba: smí se vraždit, smí se loupit, smí se znásilňovat? Takže to tam dáváme. Takže o to tady jde. No ale to tady právě ošetřujeme, protože jsme si toho vědomi - ale to snad není ani z tohoto důvodu, jenom říkám příklad, co by mohlo hrozit, a píšeme tady, že Ústavní soud rozhodne do šesti měsíců od podání návrhu. Díky referendu je to přesně naopak. Díky referendu by občané mohli korigovat tuhletu škodlivou a nekompetentní vládu a naopak by se uspořilo, takže je to přesně naopak. Je to přesně naopak. Budu konkrétní, o čem hovořím. Protože premiér Petr Fiala ani představitelé Fialovy vládní pětikoalice neslibovali před volbami, že budou zvyšovat věk odchodu do důchodu. Dokonce premiér Petr Fiala hlasitě tvrdil ještě před několika měsíci veřejně v televizi, že nebudete zvyšovat daně. Dokonce jste to i řekli, že ta složená daňová kvóta, ten daňový výběr, bude vyšší o mnoho desítek miliard ročně, a premiér prostě tady pořád tvrdí... Takže to je opravdu tristní stav a právě pro tyto případy si myslím, že to referendum by bylo také vhodné. Hlavně že lžete o ostatních, že nejsou demokratické strany.
A tato vláda se rozhodla, že bude brát lidem peníze, protože by jim musela valorizovat důchody. A pojďme si říct něco o cenách energií, protože ceny energií jsou hlavním tahounem inflace, a já jsem skeptický a obávám se, že ještě minimálně příští zimu budeme čelit poměrně vysoké inflaci, a pojďme si říct, co podle našeho názoru vláda, pojďme diskutovat, co podle našeho názoru vláda mohla udělat jinak, co se týče cen energií, a co neudělala. Uvědomme si prosím, že růst cen energií je ta příčina. Vláda dává sociální dávky těm, kteří to neufinancují, vláda říká, že pomůže těm lidem, ale vláda řeší jenom důsledky. Je potřeba řešit příčinu a příčinou je samozřejmě inflace. A upozorňujeme na to už dlouho. Ale zpět k příčinám dramaticky rostoucích cen energií. Prakticky všechny z nich jsou spojeny s naším členstvím v Evropské unii, respektive s některými jeho aspekty a s neochotou naší vlády se jí vzepřít, projevit aspoň trochu politické odvahy a bouchnout do stolu a říct - tudy cesta nevede, Evropská unie. Současná situace vysokých cen elektřiny, plynu a energie má tedy několik zdrojů. V určitých ročních klimatických obdobích navíc musí být jejich výkon do velké míry nahrazován plynovými elektrárnami, což vede k růstu spotřeby zemního plynu a dle zákona nabídky a poptávky také k výraznému růstu jeho ceny. Takže Německo začalo už před krizí na Ukrajině zavírat jaderné a uhelné elektrárny, tím vznikl nedostatek energie na trhu, a když máte něčeho nedostatek, tak prostě cena roste. A je úplně jedno, jestli je to energie, nebo jestli jsou to brambory. Jsou to cenné papíry, které si kupují americké seniorské fondy, penzijní fondy, které si kupují i další instituce, finanční instituce, aby zajistily svoje investice. A opět, tím, že tyto povolenky mají vést k vytlačování uhelných zdrojů produkce energií, stimulují růst spotřeby a ceny plynu, přičemž dalším problémem je zde to - růstem cen emisních povolenek se zvyšuje nejen cena elektřiny vyrobené z uhlí, ale také samozřejmě z plynu. A já se ptám - kde udělali soudruzi v Bruselu chybu? Tím, že to likviduje české podniky, firmy, energeticky náročné provozy, prostě je to katastrofa. Probíhá deindustrializace Evropy, minimálně střední Evropy, a velké firmy, ty, které na to budou mít finanční prostředky, budou odcházet do zemí, kde energie budou daleko levnější, protože s drahými energiemi samozřejmě nebudou jejich výrobky konkurenceschopné na světovém trhu. K těmto vysokým cenám povolenek ovšem přispívá nejen zdražování plynu, ale také finanční spekulanti. Tyto povolenky jsou totiž volně obchodovatelné, což je naprostá nehoráznost s tragickými dopady, jak vidíme v přímém přenosu. Vždyť jde o šílenou ideologickou regulaci s nedozírnými následky! Emisní povolenky jsou jakýmisi novodobými odpustky zeleného eurounijního náboženství, přičemž za jejich vysokou cenu má nejvyšší odpovědnost opět Evropská unie, která každoročně vydává těchto povolenek zcela záměrně méně a méně, a tím roste jejich cena. To v případě přebytku plynu vede k jeho nižším cenám. Zodpovědné vlády, například ta maďarská a srbská, to vyřešily po svém - uzavřely dlouhodobé, několikaleté kontrakty na dodávky plynu s ruskou společností Gazprom, a zajistily tak svým občanům několikanásobně nižší cenu této komodity, než tomu je a bude v případě občanů České republiky. A mohu naprosto jasně říct, že Maďarsko má nejnižší ceny energií z celé Evropy. Spotřeba elektřiny roste i s příchodem k vytápění pomocí elektřiny, například k tepelným čerpadlům, a rozvojem Evropskou unií i jejími zelenými plány podporované elektromobility. Přechodem od uhlí a jádra k plynu se také docela paradoxně a v rozporu s proklamovanými cíli evropských pohlavárů významně zvyšuje závislost států Evropské unie na jeho dodávkách z Ruské federace. A také rostoucí ceny plynu a elektřiny mohou brzy vyústit k odchodu evropského průmyslu - to už jsem říkal - za nižšími cenami energií mimo Evropskou unii. A děje se to, probíhá deindustrializace. A já říkám, probuďme se, dokud je čas. Neexistuje.
No a prostě je to tak. Je to tak. Takže my tady máme návrh, abychom zestátnili exekutory, krátce řečeno. Protože já myslím, že ta situace je neúnosná Takže my bychom chtěli zestátnění exekutorů. A cílem našeho návrhu je zrušení zákona o soudních exekutorech a navrácení exekucí zpět do rukou státu. Prostě činnost soukromých exekutorů podle našeho názoru provází řada negativních jevů. Jejich materiální zainteresovanost na výsledcích exekuce sice na jednu stranu vedla ke zvýšení efektivity vymáhání pohledávek, ale především na úkor postavení dlužníků. Proto by bylo vhodné se vrátit k předchozí úpravě před rok 2001 a najít efektivní způsob motivace státních úředníků k rychlému průběhu exekucí, který nevyvolá podobné negativní efekty, jako tomu bylo v případě soudních exekutorů. Takže je to další zásadní rozdíl mezi hnutím ANO a námi. Ale tak to je jako legitimní. Takže to je návrh číslo 3, který bych chtěl předřadit. Přímo to prostě na rovinu řekl. A za to si ale ten zdravotně postižený člověk žádné služby nekoupí. A on se tam sám prostě neumí třeba přeložit. Za to si žádnou službu nekoupí. No, tak to opravdu bylo ještě stanovisko, když jsme to předkládali někdy před rokem. Je to tisk 9 a je to poslanecká novela zákona o sociálních službách. Jako čtvrtý bod.
Apelujete dostatečně na ministra financí, který podle vyjádření předsedy rozpočtového výboru pravděpodobně ztratil povědomí o tom, co se děje kolem něho, aby splnil alespoň svou základní zákonnou povinnost? Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych nyní vyjádřila svou upřímnou pochybnost, že nějaký schválený materiál k rozpočtu vůbec existuje, a vede mě k tomu jednoduchá matematika. A teď prosím zpozorněte. Minulý týden vládou schválený materiál, který je zatím zahalen tajemstvím, podle Ministerstva financí pracuje s naprosto stejnými příjmy, naprosto stejnými výdaji a naprosto stejným deficitem jako materiál z konce května. Na rozdíl od něj ale podle vyjádření členů vlády neobsahuje ani snížení platů za 21 miliard, ani odložení valorizace plateb za státní pojištěnce za 14 miliard, a snad ani - o tom se ještě vede debata údajně - snížení prostředků na vědu a výzkum za 4 miliardy korun. Na výdajové straně tedy přibylo 40 miliard korun výdajů, aniž by to mělo jakýkoli vliv na celkové číslo plánovaných výdajů. To, dámy a pánové, vykazuje znaky zázraku. Já vůbec nechápu, jak chce tato vláda kohokoliv přesvědčovat o jakýchkoliv úsporách. Rozpočet na letošní rok je v naprostém rozvalu. Ekonomové se přou, jestli skončí s deficitem 350, nebo 400 miliard. Možnosti, že by snad ještě mohl skončit s naplánovaným schodkem 295 miliard, se ze setrvačnosti drží už jen ministr financí Zbyněk Stanjura. Ale i on bude muset co nevidět z koně mířícího střemhlav do zdi seskočit. Vůči nereálnému plánu, který nebude dodržen? To by samozřejmě znamenalo, že nebude dodržena ani představená konsolidace. Jaký má potom celý váš balíček smysl, když ani nevíte, oproti čemu spoříte a k jakému výsledku se chcete dospořit? Rozpočet na příští rok. Dámy a pánové, jistě uznáte, že to jsou mimořádně závažné otázky. Dokonce, jak vidíme, není možné rozpočet na příští rok ani sestavit a zveřejnit. Ze všech těchto důvodů žádám o zařazení mimořádného bodu s názvem Návrat transparentnosti rozpočtové politiky České republiky.
Pane poslanče, já se jenom ujistím: Umí pan ministr Rakušan počítat? je název toho bodu? Nyní tedy vystoupí další přihlášený, kterým je pan poslanec Jiří Kobza, následuje paní poslankyně Maříková.
Čas už pokročil. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych navrhnout tři body k programu dnešní schůze. Ten první navrhuji pod názvem Ohrožení svobody slova a svobody projevu v České republice. Rád bych ho zařadil jako první bod tohoto programu a vede mě k tomu následující vysvětlení. Já si dovolím krátce citovat ze svého kádrového posudku senátora Goláně. Jiří Kobza je český politik, poslanec za SPD, člen zahraničního výboru. - Takže jsem zodpovědný i za to, co jsem neřekl. - Dlouhodobě se staví do pozice proti Evropské unii, s čímž souvisí i jeho podpora přímé demokracie. Zpochybňuje svobodu slova v České televizi, přičemž tvrdí, že dochází k orwellizaci společnosti. Česká televize dle něj je v oblasti zpravodajství a publicistiky politicky a názorově nevyvážená a neobjektivní. Co vše souvisí se svobodou slova a jakou roli v tom hraje exekutivní moc? Mediální manipulace s fakty, které se smí šířit a které je nutné zamlčet, aby byl ten správný, ideologicky korektní obraz jakkoliv pokroucené reality. Cenzura mediální i cenzura na sociálních sítích, jejich vypínání či vypínání webů na pokyn Vojenského zpravodajství, což jsme tady měli. Dezinformační průmysl, takzvaný boj proti dezinformacím, který je financovaný z veřejných rozpočtů, velmi dobře živí řadu organizací, pseudoexpertů a pseudoodborníků.